Myslím si prostřednictvím pana předsedajícího, že nemusím Marka Výborného učit Ústavu.
Pan předseda Bartošek s faktickou, poté pan poslanec Jurečka. Všechno faktické poznámky.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom vaším prostřednictvím ke kolegům ze sociální demokracie. S jakým navýšením platů jste tehdy přišli? Jaké jste měli nápady?
Tak ještě jedna faktická poznámka. Pan poslanec Jurečka ji stáhl, ale objevila se nová ze strany paní poslankyně Valachové.
Jenom velmi stručně. Koho to zajímá, ať si vyžádá nahrávky ze zasedání vlády.
Vaše dvě minuty.
My to podpoříme, my s tím vůbec nemáme žádný problém. V té minulé vládě rukou společnou jsme ty platy zvyšovali. A ty návrhy jsme měli stejné jako vy.
Máme například jedny z nejúspěšnějších dobrovolných hasičů na světě. V tomto roce na mistrovství světa v Saratově, Tereza Chovancová získala titul mistryně světa, Petr Bělíček, Dana Batulová byli bronzoví a Dan Klvaňa udělal světový rekord a stal se vicemistrem světa. Prostě není. Profesionální a dobrovolní hasiči jsou přitom ti, kteří by v případě nutnosti obrany státu, jakékoliv krize, ať už vojenské, či v důsledku nějaké přírodní katastrofy, museli být spolu s vojáky a spolu s policisty samozřejmě v první linii. Byla by tedy logická jejich finanční podpora i z rozpočtu, který musíme dát na obranu. A znovu, nezpochybňuji zajištění vojáků. Ministerstvo obrany by určitě našlo i další dobré směřování. Členky a členové Sdružení parlamentářů proti jadernému zbrojení a za odzbrojení, jehož mám být čest členkou, ve svých zemích mimo jiné počítají, co by mohlo být, co by mohli dostat občané, kdyby se svět zbavil rizika jaderné katastrofy. Ale to je zatím jiný příběh. Chtěla bych vás ale ještě upozornit a říct jasně, že nemohu podpořit pozměňovací návrhy, které směřují k omezení finanční podpory nevládním neziskovým organizacím. Neziskové organizace dělají pro stát služby levněji než kdokoliv jiný, ať už jsou to komerční subjekty, ale i stát. Podle údajů o celém sektoru organizace poskytují více než polovinu svých služeb zadarmo a další jednu čtvrtinu za nižší než tržní ceny. S každým projektem tyto organizace musí soutěžit o podporu státu a prostředky, které dostávají, vykazují do poslední koruny. Jsou velmi, velmi rozdílné. Prostředky ze státního rozpočtu přitom má zhruba 6 700 z nich. To je statistika. Neziskové organizace nedělají politiku, ale mají právo samozřejmě na názor, mají právo a dělají a já myslím, že je potřeba si toho vážit, pomáhat upozorňovat na opomíjená témata. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, podpořme státní rozpočet jako celek, přemýšlejme ale, který z pozměňovacích návrhů budeme, či nebudeme podporovat.
Děkuji, pane místopředsedo. Já se omlouvám, ale to nešlo ani poslouchat, natož vydržet. Omlouvám se paní kolegyni Gajdůškové, ale takovou směsici různých návrhů, myšlenkových toků od ozbrojených po bezpečnostní sbory, to jsem dlouho neviděla. To jsou dva odlišné sbory, paní kolegyně prostřednictvím pana místopředsedy. A dobrovolní hasiči, to je ještě samostatná kapitola. Ti jsou vlastně pod obecními samosprávami, pod kraji. Víte, jsme součástí Severoatlantické aliance, slavili jsme 20. výročí, a pokud vy chcete škrtat finanční prostředky na akvizice a myslíte si, že zbrojení, jak jste řekla, je špatné, tak skutečně byste měli možná přehodnotit to, jestli chcete být ve vládě, která díky bohu naše členství v NATO podporuje.
To jsou věci, které pokládám za dobré výsledky těch jednání, které jsme ve vládě vedli. A to jsou konkrétní projevy klimatických změn, na které musíme reagovat, a jsem rád, že i v tomhle jsme ve vládě našli dohodu. A podle mě tím vlastně, jak investuje do lidí, tak investuje do budoucnosti. Jestli prostě ty lidi slušně nezaplatíme, tak jsme pokrytci, když po nich chceme, aby tam pracovali v těch, podle mě, velmi tvrdých podmínkách. Nechci tady líčit proč, to si snad každý domyslí. A je to úspěch třeba v tomto případě Jany Maláčové, sociálně demokratické ministryně, která se o to zasazovala. Samozřejmě jsou také věci, které mi tam chybí, to se rovnou přiznám. Nemáme o tom v koalici dohodu, mě to mrzí, protože tím pádem nemůžeme investovat tím směrem v tom rozsahu, jak jsme si představovali. Ale koalice je kompromis a prostě respektuji alespoň to, že to, co se dosáhlo, jsou pro nás věci, které mají cenu a které mají smysl. Ale říkám, alespoň za to, alespoň toto se povedlo. A podle mě se to týká konkrétně lidí. Sám jsem potkal ty, kteří mi říkali, že tohle se projevuje významně na jejich životní úrovni. Takže je to kompromis a není to naplnění vždy stoprocentně toho, co jsme si přáli, ale já v tom vidím věci, které jsou důležité. Protože, já si to dobře pamatuju, pravicové strany mají jinou filozofii, a pokud by praktikovaly a prosadily tu stejnou politiku, kterou prosadily v roce 2011, tak tady máme zase politiku utahování opasků. Takhle se tehdy reagovalo na ochlazování ekonomiky. Toto je rozpočet, který nebude žádným škrtacím rozpočtem. A to je to, co garantujeme před příštím rokem a co si myslím, že tento rozpočet je schopen garantovat.
Takže nyní vystoupí pan předseda Vít Rakušan, dále paní předsedkyně Pekarová Adamová, dále pan předseda Petr Fiala a dále pan předseda Marek Výborný. Takže máte zájem se zařadit?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, paní ministryně, asi nikoho nepřekvapím, když hned na začátek budu avizovat, že hnutí STAN rozpočet v předkládané podobě podpořit nemůže. Ty důvody už jsem tady obšírně komentoval v rámci prvního čtení rozpočtu. Teď bych se spíše chtěl soustředit na to, co bychom od zodpovědné vlády očekávali, že bude pro ta příští léta skutečnou rozpočtovou prioritou. A chtěl bych stručně zrekapitulovat, co nám vadí právě na tomto návrhu státního rozpočtu. Vadí nám, že se vláda chová fiskálně velmi nezodpovědně.
Je to konkrétní krok, jak konečně urychlit proces stavebních řízení v České republice, navíc jej významně zjednodušit pro každého, kdo stavební řízení musí absolvovat. Ten základ představovala digitální technická mapa jako bezešvý datový podklad aktuálních informací o území. Zároveň digitální technická mapa bude poskytovat i věrohodné informace pro samotné úředníky a pro všechny, kteří do procesu vstupují. Dalšími kroky, které se pak uplatní v rámci komplexního pozměňovacího návrhu, je vznik Portálu stavebníka, což bude rozhraní, prostřednictvím kterého bude možné podávat právě žádosti o stavební povolení, o územní rozhodnutí. Ty představuje jednak Národní geoportál územního plánování a zároveň informační systém rodného čísla nebo identifikačního čísla stavby jako nástroj, který umožní sledovat celý vývoj života toho konkrétního stavebního záměru. Věřím, že tím dnešním rozhodnutím budeme schopni rozběhnout opravdu rozsáhlejší proces důležitých užitečných úprav v rámci stavebního povolení. Tohle je ale změna, která nevyžaduje žádné institucionální proměny, žádné problematické kroky, které by mohly do budoucna znamenat třeba pro samosprávy nebo pro kohokoliv dalšího, kdo vstupuje do procesu stavebního povolení, ohrožení nebo zpomalení tohoto procesu. Tohle je skutečně krok, který může reálně zefektivnit celý proces stavebního řízení. Děkuji mnohokrát za pozornost i za podporu tohoto návrhu.
Jak víte již z minulých čtení, my tento návrh rozhodně podporujeme. Já jsem chtěl jenom připomenout své dva pozměňovací návrhy. Což je dneska standard, je to ve schválené strategii Ministerstva vnitra, takže si nemyslím, že je na tom něco špatného. Ale víme, jak je to s věcmi, které se dostatečně neupřesní. Nejedná se o část, která by tam byla z bezpečnostních důvodů. Myslím si, že tohle je přesně způsob, jak to můžeme zjednodušit a zlevnit a napřímit celou tu legislativu.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Zároveň návrh reflektuje připravovanou rekodifikaci veřejného stavebního práva.
Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedo. V rámci úpravy zákona se umožní technické mapy využít pro zrychlení přípravy umisťování a povolování staveb, vznikne i nezbytný předpoklad pro úspěšnou digitalizaci těchto procesů.
Vůbec tomu nerozumím. Nerozumím tomu. Politicky tomu nerozumím. Na závěr bych chtěla říci, že u učitelek a učitelů dochází k velké generační obměně. Zaslechla jsem v kuloárech, a musím říci, že z toho docela šílím, od jedné politické strany, že učitelé a učitelky nás nevolí. Tak vážení přátelé, já vás možná překvapím. Já naopak chci, aby učitelé a učitelky byli co nejlepší a učili mé děti. Nepotřebuji, aby mě volili. Pokud se pro to rozhodnou, samozřejmě budu ráda, nebudu se bránit. Ale proto nedáváme peníze do školství, aby nás učitelé a učitelky volili. Také jsem zaslechla, že se musíme soustředit na seniory a seniorky, důchodkyně a důchodce. Protože vím, že naši senioři a seniorky sledují v nočních přenosech toto zasedání, mohu vás ubezpečit, že opravdu i toto chci. Proto také tato vláda zvyšuje důchody. Dochází ke generační obměně.
Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Martin Baxa. Prosím, máte slovo.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Protože to, zda ten pozměňovací návrh projde, nebo neprojde, máte v rukou vy a poslanci sociální demokracie. Byli jsme informováni už během přípravy rozpočtu, že koaliční partneři z řad Komunistické strany Čech a Moravy si svoje návrhy prosadili, byly schváleny rozpočtovým výborem, paní ministryně avizovala, že je připravena je při projednávání státního rozpočtu podpořit, tak se jenom divím tomu, proč tedy sociální demokracie takto naléhavě, důsledně a tvrdě nevznesla svoje požadavky vůči navyšování platů učitelů.
Vláda - a to nemůže nikdo zpochybnit - minimální závazek z hlediska svého funkčního období nějakým způsobem kompromisně do rozpočtu promítla. Kolega Baxa vaším prostřednictvím, pane předsedající, jistě ví, že řada okolností se stala až po schválení státního rozpočtu.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já si dovolím zareagovat na svoji ctěnou kolegyni Kateřinu Valachovou z ČSSD. Já s vámi z pohledu toho, jak chcete pomoci učitelům, souhlasím v tom vystoupení, které jste tady řekla, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího. Ale při vší úctě, už jste také zkušená politická matadorka, bývalá ministryně. Tam tyto věci máte mít vydiskutované a přijít tady prostě za koalici s hotovým výsledkem toho kompromisu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych to vysvětlit. Poslanecká sněmovna ji schvaluje od 90. let. Minule jsme to řešili, řeší se to pořád dokola. A byly tam tři okruhy problémů. A já to vůbec nehodnotím, to jenom věcně konstatuji. První byl ten, že byly uzavírány dohody o provedení práce v rozsahu vyšším než 300 hodin ročně. Druhý byl ten, že tam byly najímány služby, u kterých nebylo přesně zřejmé, k čemu slouží. A pak tam byly nějaké propagační předměty, podobně zase nebyly vysvětleny. Ta byla vyčerpána, námitky byly vypořádány a nyní se to předává. Není tam prodlení vůbec žádné. Předává se to na Finanční správu, která jediná autoritativně může konstatovat porušení rozpočtové kázně. Takže to jsou dvě věci. Podezření a pak samozřejmě případná konstatace Finanční správy o porušení. Což se nějakou dobu potáhne, protože to je daňové řízení, které probíhá podle jiných pravidel, než je kontrolní řád, podle kterého postupovalo Ministerstvo financí. Může konstatovat pouze podezření a předat to na Finanční správu, což se v těchto dnech děje. Takže samozřejmě co se týče kontroly dokladace, výkazu a tak dále, tak to probíhalo.
Pan předseda Stanjura stáhl svoji faktickou poznámku. Nyní pan poslanec Janda s faktickou, poté pan předseda Kalousek z místa.
Já vám taky nevyčítám, že vy jste vlastně právnička a sestavujete ekonomický rozpočet. Jsou tady minimálně dva pozměňovací návrhy, se kterými se můžete vypořádat, můžete hlasovat pro, můžete přesvědčit svůj poslanecký klub.
Tak dáme faktickou, dobře.
Paní ministryně skutečně korektně popsala ten proces. Ale pak je tady také politické rozhodnutí, jestli Poslanecká sněmovna té bandě, která si říká Svaz bojovníků za svobodu, chce, nebo nechce dát dotaci z veřejných prostředků. A já si myslím, že dát jim tu dotaci v této výši je prostě hanebnost.
Tak to byla krátká faktická poznámka. V tuto chvíli není nikdo další přihlášen do obecné rozpravy ke třetímu čtení. Nikoho nevidím a rozpravu končím.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, zanedlouho budete hlasovat o nejdůležitějším zákonu letošního roku, zákonu, který umožní naší zemi a našim občanům, že se budou mít lépe, že budeme investovat do potřebných projektů a důležitých priorit, jako je školství, věda, výzkum, zdravotnictví, do životní úrovně seniorů a do dalších oblastí, kde se to České republice v budoucnu vrátí. Pro budoucnost naší země jsou klíčové investice do vědy, výzkumu, školství, stejně jako do páteřní dopravní infrastruktury. Všichni víme, že investice jsou motorem ekonomiky a posouvají naši zemi vpřed. A to platí zvlášť v době, kdy ekonomický růst zvolňuje. Jen z národních zdrojů proto předkládaný návrh počítá s investicemi v rekordní výši 88 miliard. Spolu s evropskými penězi půjde na investice 146 miliard, to je skoro o 24 miliard více než letos.
Rozprava se blíží ke konci. Máte-li potřebu něco řešit, běžte prosím do předsálí.
Chceme, aby naše ekonomika zůstala konkurenceschopná, nezaostávala, ale naopak byla moderní a udávala směr. Současně ale rozpočet musí myslet také na palčivé problémy dneška. Od 1. ledna se starobní důchod zvýší v průměru o 900 korun. Rozpočet samozřejmě zlepšuje i životní úroveň ekonomicky aktivních. Pokud se podíváme na vývoj platů v povoláních, jako jsou hasiči, policisté, vojáci, lékaři, zdravotní sestry, zdravotní personál, učitelé i nepedagogičtí pracovníci, ale také státní úředníci, protože kvalitní státní správa vyžaduje důstojně zaplacené profesionály, ušli jsme od roku 2014 obrovský kus cesty. To, co se desetiletí jevilo jako nedosažitelné, naplňujeme. A daří se nám i ekonomicky.
Znovu říkám, ono to není samospásné. To je začátek investic do vzdělávacího systém a to je ta železnice, to je ta dráha, silnice, dálnice k prosperitě České republiky. My žijeme ve světě změny, ve světě takových změn, které tady ještě nikdy předtím žádná generace nezažila. Samozřejmě že investice do vzdělávání nejsou tím jediným, co nám v rozpočtu České republiky na příští rok chybí. Nejsou to jenom platy učitelů. Chybí nám tady peníze do modernizace státní správy, do inovací. Chybí nám tady orientovanost naší ekonomiky, která je stále velmi energeticky náročná a zásadně založená na levných montovnách, na znalostní ekonomiku 21. století. Za těch 30 let jsme ušli obrovský kus cesty. Energetická náročnost, kterou jsem zmínil, také souvisí s tím, že vláda zatím nemá žádné velké ambice předložit nějaký ambiciózní plán v energetické politice České republiky. My skutečně narážíme na mámení Babišových sirén, které vykřikovaly do celého světa, že už je líp. Ono určitě je líp, než bylo před 30 lety. Ale není tak dobře, jak by mohlo být. A tato vláda se nebude moci se svou současnou fiskální politikou podívat do očí našim dětem a vnoučatům, protože jejich budoucnost projídá. Podívejme se na to, že příjmy státního rozpočtu jsou nějakými 37 miliardami tvořeny odvody na pojistném. Vzniká nám tady past, propastná past rozdílu příjmů a výdajů do sociální oblasti. Vláda kromě přidávání na důchodech a nejrůznějších dávkách zcela rezignovala na přípravu zodpovědné reformy sociálního systému včetně reformy důchodové. Vytváříme tady past na příští generace. Proto nemůžeme přece podpořit rozpočet, který má být jenom líbivý, protože nějaké volby se v České republice konají stále. Je tady permanentní volební kampaň vedená hnutím ANO. Ale nemyslím si, že s touto vládou, která prostě projídá a prohospodařuje budoucnost a řídí se jednoduchou politikou, a to po nás potopa. My skutečně nemůžeme podpořit rozpočet, který nemá žádné ambice posunout naši zemi ke znalostním a výkonnostním moderním ekonomikám 21. století.
Nyní s přednostním právem vyzývám, aby vystoupila paní předsedkyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo, paní předsedkyně.
Děkuji vám za slovo. Vzdělávání není jenom samozřejmě o platech učitelů, ale na toto téma se v posledních měsících, možná už i letech významně smrskl. A my chceme stejně jako ostatní, aby byl dodržen slib, který byl učitelům dán. A my tady deklarujeme podporu všem pozměňovacím návrhům, které se platů učitelů týkají. Jsou to takové velmi praktické záležitosti. Ale i ty by měly být zohledněny v rozpočtu. Týká se také platů asistentů pedagogů, kteří jsou nutní k realizaci společného vzdělávání ve školách. Tyto dva pozměňovací návrhy, které předkládám konkrétně já, vás žádám, abyste podpořili, pokud myslíte skutečně vážně svá slova o tom, že chceme, aby v budoucnu Česká republika prosperovala a byla konkurenceschopná. Česká republika určitě má na to, aby její lidé mohli v budoucnu být ještě více úspěšní, než jsou dnes, a aby měli možnost obstát v globalizovaném světě.
To je pozměňovací návrh, který definuje otevřené formáty, které bude systém poskytovat. Stanovisko výboru je nesouhlasné.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Budeme tedy hlasovat o zákonu jako celku. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a všem vám děkuji. V tuto chvíli mi přišla další přednostní práva: pan předseda Vít Rakušan a paní předsedkyně Pekarová Adamová. Takže v tuto chvíli má slovo předseda vlády Andrej Babiš.
Celý den se média předháněla v tom, kolik vlastně se má vracet. Přišel audit, auditorská zpráva.